Vysíláme lidi do zahraničí, kde nasazují život za Českou republiku. Uvědomujete si to? Uvědomujete si to, že rozhodnutí o tomto tisku závisí na hlasech opozice? Ale já odmítám, aby si tady z toho někdo dělal trhací kalendář. Loni byla dokonce snaha projednat tento bod opět na poslední chvíli během jednoho podzimního týdne. To není dobrá vizitka těch, co nám tvrdili, že budou makat a že jsme nemehla. Jen v rychlosti, proč toto usnesení vzniklo. Myslím si, že si to ale všichni pamatujete. Což není dostatečný časový rámec pro schválení jejich vysílání, jak poměrně striktně stanovuje Ústava. Všichni to víme, všichni jsme... nebo většina podpořila mé usnesení, které je více než rok staré. Alespoň jsme na konci léta začali diskutovat možné řešení.
To totiž v zákoně není. Se čtyřmi rozpory s Úřadem vlády České republiky přišla Rada pro vývoj, výzkum a inovace. Rada pro vývoj, výzkum a inovace s Úřadem vlády České republiky nepovažuje závěrečnou zprávu hodnocení dopadů regulace v částech a dopadech na podnikatelskou sféru, případném počtu poplatníků, kteří zanechají ekonomické aktivity, nákladech na zavedení systému evidence tržeb a nákladech na provoz evidence tržeb za dostatečnou. S devíti rozpory s Úřadem na ochranu osobních údajů je tento návrh zákona. Úřad na ochranu osobních údajů požaduje, aby se návrh vrátil do fáze věcného záměru. Nepovažuje za dostatečné podrobné shrnutí dopadů úpravy na standard ochrany soukromí a osobních údajů. Požaduje automatické přidělování autentizačních údajů všem poplatníkům, tedy nikoli jen těm, kteří o ně budou aktivně žádat. Nepovažuje za nutnou existenci dvou identifikátorů účtenky, a to bezpečnostního kódu poplatníka a fiskálního identifikačního kódu. Považuje za legislativně nedostatečnou specifikaci postupu ověření účtenky zákazníkem. Požaduje detailnější legislativní úpravu a nesouhlasí se zvoleným právním konceptem účtenkové loterie, zejména nesouhlasí s tím, že účtenková loterie nebude podléhat právnímu předpisu regulujícímu loterie a jiné podobné hry. Návrh zákona byl projednán mimořádnou pracovní skupinou, ad hoc komisí Legislativní rady vlády a také komisí pro evropské právo. Návrh zákona byl rovněž projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace RIA a její stanovisko je uvedeno v příloze k tomuto stanovisku Legislativní rady vlády. A toto stanovisko Legislativní rady je vypracované již k tomuto upravenému znění návrhu zákona. Nejprve tedy obecně. Výsledkem tohoto stavu je snížení objemu prostředků tvořících příjem státního rozpočtu. Tady se patrně Legislativní rada vlády s koalicí plně shoduje. Vidíte, říká to i Legislativní rada vaší vlády. Není to výplod choré mysli opozice, která chce jenom zdržovat. To je stav, který si asi jistě nikdo nepřeje. V této souvislosti je třeba zmínit, když budu dále pokračovat, že Evropská komise se vyjádřila v tom smyslu, že malé a střední podniky jsou klíčovým hráčem evropského hospodářství, a v roce 2008 představila ucelený rámec jejich podpory Small Business Act, který má a měl umožnit růst malého a středního podnikání. V roce 2011 pak Komise vydala zprávu, dle níž by mělo pro futuro dojít ke snížení regulační zátěže pro malé a střední firmy ve všech oblastech, kde je to jen možné. Též z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že vnitrostátní opatření, která činí výkon základní svobody usazování méně atraktivním, musí být nezbytná a přiměřená. Podpora rozvoje malého a středního podnikání je také jedním z důvodů programového prohlášení vlády, jedním z bodů programového prohlášení vlády, která by měla v této souvislosti podnikat kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. V tomto ohledu lze považovat za správnou alespoň snahu předkladatele o minimalizaci zátěže podnikatelů a spotřebitelů spojené se zavedením a následným provozováním systému evidence tržeb, a to například též v uvažovaném opatření, do kterého náklady na elektronickou evidenci tržeb budou moci být uplatněny formou slevy na dani z příjmů. b) návrhu zákona. Zároveň je podle předkladatele cílem vyloučit z povinnosti evidence tržeb bezhotovostní platby prostřednictvím platebního příkazu na základě faktury - typ mezi podnikateli.
Jeden má pokrytí takové, že v okamžiku, kdy se živnost provádí, řekněme na zahradě, tak tam může být nějaký problém s tím pokrytím v LTE. Nic jiného tam nebylo. Je to věc, kterou v okamžiku, kdy tady pan předseda ODS tu svoji výhradu, tak jak ji řekl, vyslovil a apeloval na vědecké studie. Není v tom nic záhadného.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Foldyna. Připraví se pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.
Nicméně když to pan Kalousek zmínil, určitě, bylo to nestandardní, naprosto. Ale také v této zemi byla naprosto nestandardní ekonomická situace. Byli jsme před katastrofou. Přidávaly se platy učitelům a valorizovaly se důchody. Takže máme na vybranou.
Děkuji, pane předsedající. Podle jednacího řádu reaguji faktickou poznámkou na vystoupení pana poslance Volného. On měl pravdu. To skutečně nejsou registrační pokladny a mrzí mě, že někteří řečníci, dokonce i pan ministr, když říká v kterých zemích to EET je zavedeno, tak jmenuje země, kde jsou zavedeny registrační pokladny. Protože tahle balkánská supernovinka funguje jenom na Balkáně. To skutečně nejsou registrační pokladny. Jenom provoz, provoz přenosu těchto dat bude stát kolem půl miliardy ročně.
V tento moment. Já vás mám napsaného v pořadí, řádně. Nyní pan předseda Stanjura, prosím.
Nejsem příznivec toho, aby se tady nosily různé modely a různé pomůcky za řečniště. Model pokladničky. Ještě to doporučoval všem dětem pod stromeček. Až to pochopíte u vás, tak zaměřte své úsilí vysvětlovat i k nám.
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Laudát.
A co to tedy vlastně je?
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.
Minulý pátek za zády mně zvonila pokladnička. Já nevím, já jsem tady v té době nebyl, tak určitě podporovali Ratha. Dobře jste věděli, jak se chová ve Středočeském kraji. Samozřejmě jste nemohli předpokládat, že bude v krabicích nosit šustivé víno. Nicméně byl bych velmi opatrný na to jednostranně. Myslím si, že tam by bylo lepší je vychovávat k jiným hodnotám než drnčení penízky.
Já vám děkuji. Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou. Nikde ho nevidím, v tom případě budeme pokračovat dál.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová.
Děkuji. Tak za prvé, kolega Gabal na tom výboru pro obranu, kde se to projednávalo, nebyl. Takže mě fascinuje, že tady říká, jak se to projednávalo včas nebo neprojednalo včas. Projednalo se to před týdnem. Byl to mimořádný výbor, opět písknutý na poslední chvíli na podpisy, sama jsem ten podpis dala, protože jsem si vědoma toho, že to ta armáda potřebuje. Takže jaké včas? Ano, zástupce Legislativní rady vlády byl na tom jednání v létě, na konci léta, a jeho názor byl o 180 stupňů úplně někde jinde než názor druhého pána, který tam seděl za Ministerstvo obrany! Bylo nás tam dost, abyste potvrdili to, že si tady nevymýšlím! Že tam seděli dva zástupci jedné vládní koalice a jeden tvrdil je to v pořádku, druhý tvrdil v pořádku to není! Tak se snad dohodnete? Tak snad sem někdo předloží nějaký návrh, na kterém bude konsenzus, který bude opravdu diskutován odborně s ústavními právníky, a ne že se tady budeme my nějakou legislativní iniciativou nás všech zasazovat o takto zásadní změny do ústavy. To myslíte opravdu vážně? A k tomu, co tady říkal Ivan Gabal jako první. Já samozřejmě vím, o jaké síly se jedná! Já jsem i řekla, z čeho to vyplynulo.
Děkuji paní poslankyni. Přestože vás mám rád, tak musím dodržovat pořadí jednacím řádem. Prosím, pane poslanče.
Zazněla tady slova o ostudě, mezinárodní ostudě. Ptali jste se občanů na toto téma? Kdybyste se jich zeptali, věděli byste, že s tím nesouhlasí tito občané, aby naši vojáci sloužili těmto zájmům. A zeptejte se jich na to. Zeptejte se, jak se dívají na to, že Evropská unie je schopna až za půl roku připravit nějaký program na zabezpečení hranic Schengenu. Kde jsou ty rychlé a superrychlé vojenské posily nebo pomoc, aby ubránily Evropu? A zatím Evropa je v ohrožení!
Děkuji panu poslanci. Poctivě se přiznám, že po jeho slovech už ta láska trošku přešla. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa.
Vážené kolegyně a kolegové, ujišťuji vás, že se žádná ostuda nekoná. Armáda České republiky má v NATO velmi dobré jméno, takže to tady nebudeme řešit. Kde bereme tu odvahu? No bereme ji z mandátu, který jsme získali ve volbách. Možná že to bude špatně, možná že to bude dobře, ale to se ukáže a lidi se znovu rozhodnou, jestli zvolí tu reprezentaci, která jim vyhovuje nebo nevyhovuje. Pokud jde o to, co se tady říkalo, reaguji na paní kolegyni Černochovou. Všichni jste dostali tisk k seznámení. To znamená, znovu vám tady objasňovat ty věci, to je opravdu exhibice. Takže my jsme si to na výboru pro obranu projednali velice důkladně. Neříkám, že to je vždycky rychlé, ale je to důkladně. Protože paní kolegyně není jediná v tom výboru, která má zájem o to, aby Armáda České republiky byla v pořádku. Takže kdo chce, se s tím může seznámit. A to, co se tady děje, to se má odehrávat na výborech! A tam se to odehrává! Tady ztrácíme čas.
Děkuji panu poslanci Chalupovi.
A připadá mu normální a říká nám všem, kteří nejsme členy výboru pro obranu, že je normální projednávat vysílání vojáků do zahraničí v polední přestávce jednacího dne Poslanecké sněmovny. Pan předseda Sklenák se hrozně zlobí, když říkám, že tady vládne chaos. To je opravdu důstojné. No protože výbory jsou ve výborovém týdnu. Víte to, od dubna na tom pracujete, řekla paní poslankyně Černochová. Vy přijdete v polední pauze 11. nebo 10. prosince a tváříte se, jak...
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jeroným Tejc.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že jsem se naučil trpělivosti a nebyl jsem nedočkavý při té řádce kolegů s faktickou poznámkou. A dovolím si reagovat na několik věcí. K tomu se vyjádřím svým hlasováním a myslím si, že není potřeba, aby každý z nás teď sděloval svůj postoj k misím. Protože to bychom zde byli dlouho a asi by to nic nezměnilo na onom rozhodnutí. Nic takového doufejme nenastane. Jednoduše ten spor dnes může být o to, že zatímco u jiných misí hlasujeme o tom, nejen kolik vojáků, ale kam bude vysláno v případě, že zařazujeme vojáky do speciálních sil ať už NATO, nebo Evropské unie. Víme kolik, víme do jakého uskupení, ale nerozhodneme už o tom konkrétním místě. Proto je podle našeho názoru vhodné, abychom například šli cestou, kdy rozhodne vláda. To znamená, nebudeme v této věci přesouvat na vládu. Takže chtěl bych říct, že 13. ledna se uskuteční jednání podvýboru. Jsou na něj už pozváni jak členové podvýboru ze všech stran, tak samozřejmě zástupci výboru pro obranu a také zástupci senátorů. A já chci slíbit, že uděláme maximum pro to, aby to bylo už na jaře příštího roku a byli jsme schopni tedy ten návrh schválit ještě v tomto volebním období. A dovolte mi jen velmi krátce reagovat na pana předsedu Kalouska. Já mám, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Kalousku, bohužel, bohužel pro vás velmi dobrou paměť. Já si pamatuji, jak tady fungovala nulová tolerance. Ano, byla tady.
Připraví se pan předseda Fiala. Všechno faktické poznámky.
Nebudu připomínat jména bývalého ministra Svobody, pana hejtmana Ratha a dalších a dalších. Myslím, že to je nesprávné a nečestné. Můžete tady argumentovat, jak chcete, ale nepovažuji za fér podsouvat nám, že když máme jiný názor na elektronickou evidenci tržeb a jiný názor na boj s šedou ekonomikou, že nechceme s šedou ekonomikou bojovat, že chceme krýt nějaké daňové úniky. Pane poslanče Foldyno a všichni ostatní, prostřednictvím pana předsedajícího, mě minulost v tomto směru nezajímá. Já jako historik jsem o ní schopen vést historickou debatu, ale je mi to úplně jedno. Vy všichni ostatní, nebavme se tolik o minulosti, tu můžeme interpretovat, jak chceme. Tady předveďme, jaká je naše pozice, kdo chrání svobodu, kdo chrání podnikání, kdo bojuje proti šedé ekonomice.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan předseda Kováčik, potom pan předseda Stanjura a potom pan předseda Laudát, stále faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Vážený pane předsedo, ale ta minulost by vás právě měla zajímat. Ono všechno má svoje důvody.
Po něm pan předseda Laudát.
Podívejte se do stenozáznamu. Říká: U řečniště se nevěnujte minulosti, interpretace může být různá, na to jsou jiná fóra.
Nechte pana předsedu argumentovat. Děkuji. Prosím všechny poslance, aby zde nepropagovali konkrétní výrobky a konkrétní služby. Pan předseda Laudát.
Děkuji. Kolega Stanjura mně vzal vítr z plachet. Poprosil bych moc, to se nedělá. Je to krajně nevhodné a neetické.
Pokud někdo chce diskutovat, prosím, aby se přihlásil do rozpravy.
Prosím, vyvarujte se toho, abyste propagovali konkrétní firmy v pozitivním slova smyslu. Nicméně tohle byla čistá reklama.
Děkuji. Teď má slovo pan předseda Černoch s faktickou poznámkou.
Dobré dopoledne, pane předsedající. Vyzývám poslance z pravého spektra: Prosím vás, nedávejte tady reklamu Agrofertu.
Prosím pana poslance Raise, pokud trvá na své faktické poznámce. Prosím, máte slovo. Po něm pan předseda Černoch a po něm pan předseda Stanjura.
Skutečně jenom technická poznámka směrem k projevu kolegy Fialy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Omlouvám se. Takže pan kolega Gazdík s přednostním právem. Prosím.
On říkal, že nechce opakovat ty věci, které tady říkal, že se to spíše hodí na vysokou školu, nicméně předchozí debata, předchozí faktické poznámky mě zcela jasně přesvědčily o tom, že je nutné ta fakta opakovat, že je nutné tady to rozebírat, a myslím, že tady právě může Poslanecká sněmovna dojít svého účelu, protože Poslanecká sněmovna a Parlament má být o diskusi, má být o argumentech a o vzájemném přesvědčování. Proč nezavádět elektronickou evidenci tržeb? Plánované zavedení elektronické evidence tržeb každopádně velmi ztíží život podnikatelům. Přibudou jim nové povinnosti, a my chceme jít jinou cestou. A myslím, že tady musí jasně zaznít i argumenty, jak to jde udělat jinak. Není pravda, že je tu zlá pravice, která nechce bojovat s daňovými úniky. Myslím, že předchozí vlády, ať měly jakékoli úspěchy nebo neúspěchy, tak lze číselně vyjádřit a dokázat, že velmi úspěšně bojovaly s daňovými úniky. Jenom na arbitrážích se podařilo minulým vládám zastavit prohry arbitráží a Česká republika nepřišla o mnoho miliard korun. Podařily se také výrazně lépe vybírat daně. To je věc, o které bychom ve Sněmovně měli diskutovat. Nové jednotné inkasní místo byl projekt, který výrazným způsobem snižoval podnikatelům administrativu. Tato vláda se rozhodla jej z nepochopitelných důvodů zrušit, a proto my bychom velmi rádi s vámi diskutovali o tom, proč nezavést nově jednotné kontrolní místo a jednotné inkasní místo. Neexistuje studie, která by potvrzovala, že evidence účtenek má lepší vliv na daň z přidané hodnoty.